Takže tohleto tady v podstatě odsouhlasila česká vláda. Řečeno jednoduchými slovy, cílem všech těchto smluv je posílení migrace, její legalizace. Podivuhodné domácí veletoče české vlády samozřejmě udivují, a to doma i v zahraničí. Tomáš Jungwirth z Asociace pro mezinárodní otázky to nedávno udiveně komentoval těmito slovy - cituji: "Po celou dobu jednání Česko s ostatními zeměmi bez problémů spolupracovalo." To znamená na zlegalizování nelegální migrace. Konec citátu.
Každý má možnost se rozhodnout, zda se voleb zúčastní. Stát je garantem a nástrojem ochrany výkonu tohoto práva. Pro české občany, kteří se v době voleb nacházejí nebo dlouhodobě žijí v zahraničí, však existují procesní, ale také třeba finanční bariéry, které jim jejich výkon volebního práva značně komplikují nebo zcela znemožňují. Proto navrhujeme zavést možnost korespondenční volby, která by tyto bariéry odstranila. O to méně je pro mne přijatelný stav českého volebního práva, který pro ně bez možnosti korespondenční volby vytváří faktické technické překážky účasti ve volbách. Dám příklad. Ve světě v řadě zemí, které jsem zmínila, funguje tato forma hlasování bezpečně už po desítky let. Korespondenční volbu navrhujeme zavést ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, do voleb prezidentských a do voleb do Evropského parlamentu, zde však s tou výjimkou, že volby do Evropského parlamentu nebudou probíhat na zastupitelských úřadech. Stejně tak zůstává zachována i možnost osobního hlasování ve volebních místnostech v České republice a na příslušných zastupitelských úřadech. Došlo by tak k rozšíření možnosti výkonu volebního práva. Navrhovaná právní úprava nezavádí možnost korespondenčního hlasování při volbách do Senátu. Kvůli časovému omezení by nemohla být umožněna volba do druhého kola senátních voleb. Nemožnost korespondenčního hlasování v tomto případě je dána lhůtami, které jsou podle stávající volební úpravy ohraničeny 90 dny pro celý volební proces. Stejně tak v případě zkrácení lhůt při doplňovacích a opakovaných volbách a opakovaném hlasování by nebylo technicky možno korespondenční hlasování organizačně technicky zabezpečit. Zajištění korespondenčního hlasování ve druhém kole prezidentské volby je provedeno v návrhu tak, že budou doručeny volební lístky voliči, tedy celé sady, dvakrát, pro obě kola prezidentské volby. Korespondenční hlasování bude podmíněno žádostí voliče o tento způsob hlasování, kterou musí adresovat zastupitelskému úřadu, kde je veden v seznamu voličů. Při zaslání hlasovacího lístků zpět bude na úvaze voliče, zda zašle doručovací obálku doporučeně, nebo běžným způsobem. Doporučené doručování v zahraničí by mohlo činit v některých zemích, které tento zvláštní způsob doručování neznají, problémy.
Stát je ve dvojím postavení.
Já bych chtěl znovu požádat ty, kteří vedou nějaká jednání, aby se přesunuli do předsálí nebo někam, třeba do kavárny nebo do Státních aktů.
Přitom je správné, aby stát v soukromoprávních vztazích nezneužíval svého vrchnostenského postavení. Kdyby nechtěla, tak by to zástupci církví, náboženských společností a Federace židovských obcí nepodepisovali. Jeho postavení tvůrce daňových zákonů tedy není nezávislé od dopadu těchto zákonů na jeho povinnost plnit podle smluv o vyrovnání s církvemi. A nyní otázka možnosti změnitelnosti rozhodnutí státního orgánu. Toto považuji možná za nejzásadnější klíčovou pasáž celého stanoviska Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zdá se jí vyplacená částka nepřiměřeně vysoká, což plyne z obecné části důvodové zprávy návrhu zákona. To plyne i ze souhlasného stanoviska vlády a Ministerstva financí k návrhu posuzovaného zákona. Navrhovatelé i vláda přiznávají, že motivací k přijetí zákona je věcný nesouhlas s původní výší finanční náhrady. Pokračuji v citaci stanoviska: Tato náhrada je brána jako paušální. Na její výši mohou být rozdílné názory z hlediska věcné správnosti. Paušálnost náhrady v sobě z povahy věci zahrnuje určitou míru neurčitosti při jejím stanovení, kdy církevního majetku, za který je vyplácena finanční náhrada, je značné množství. Mnohdy se jedná o pozemky, které dříve byly zemědělskou půdou, nyní se však nacházejí v zastavitelném území a mají charakter stavebních pozemků. Církvím vznikl majetkoprávní nárok, byť ještě není zcela platný, a mají legitimní očekávání, že v době splatnosti jim postupně budou částky vyplaceny ve smluvené výši. Změna politického složení Parlamentu ani vlády není legitimním ústavně akceptovatelným důvodem pro změnu majetkových pohledávek osob včetně církví vůči státu. Protože vláda nemůže dosáhnout změny smlouvy bez souhlasu s církvemi, využívá se vrchnostenské úpravy zdanění jako cesta, jak dosáhnout faktické změny výše peněžité náhrady. Církvím uzavřením smluv o vyrovnání se státem vznikl právní nárok na finanční náhradu v určité výši, a kdyby ji stát zaplatil ihned, nebyla by zdaněna. Církve tedy byly v legitimním očekávání, že stejné daňové podmínky budou platit po celou dobu splácení finanční náhrady. Vláda i Parlament můžou v průběhu času změnit svou vůli. Pokud však na základě původního rozhodnutí vlády vznikly soukromoprávní smlouvy, nová vláda je nemůže jednostranně zrušit či změnit. Je pak nepřípustné tohoto cíle dosahovat cestou vrchnostenského působení státu v rámci jeho působnosti tvůrce práva včetně práva daňového. Nyní obsah vyrovnání vztahu s církvemi. Obsah vyrovnání s církvemi se skládá z naturální restituce, finanční náhrady, dále úročení finanční náhrady a snižující se příspěvek státu. Návrh zákona se týká zdanění finanční náhrady včetně jejího úročení. Restituce majetku není příjmem, ale obnovením původní majetkové podstaty. V případě naturální restituce jde o vrácení věci, v případě finanční restituce jde o nahrazení v penězích. - No to je to, co opakovaně zde bylo namítáno. V případě, že vám někdo ukradne kolo nebo jakýkoli majetek, policie dotyčného vypátrá, vám danou věc vrátí, tak byste asi nepovažovali za objektivní a spravedlivé, aby vám byla vyměřena daň za navrácení věci, která vám byla ukradena. Pokud k tomuto převodu došlo, bylo tak učiněno v rozporu s kogentním zákonným ustanovením. Nyní otázka úročení finanční náhrady. Finanční náhrada se vyplácí ve splátkách, přičemž se zvyšuje, tedy úročí, o míru inflace. Úrok je příjmem a obecně podléhá dani z příjmu. Úrok není restitucí majetku, ale přírůstkem majetku za to, že určitá finanční částka nebude vyplacena najednou. To se vztahuje i na úrok.
Snad naposledy na toto téma.
Pan poslanec Marek Výborný s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád jsem se seznámil s vysílacím formátem a obsahem australské televize, nebo australských televizí, ale chtěl jsem upozornit, že existuje jeden zajímavý vynález, a to je internet. A já předpokládám, že i mezi klokany v Austrálii ten internet používají.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Internet jsem chtěla zmínit také, ale už nemusím.
Pan poslanec Klaus.
Já mám takovou poznámku.
Udělejme ten stát vlídnější, vstřícnější, ohleduplnější vůči těm lidem. Já si myslím, že naopak to bude velmi dobré a vstřícné vůči lidem, kteří jsou v zahraničí.
To znamená, těch 178 lidí, kteří tam na skvěle hodnocených koncertech reprezentovali Českou republiku, nemělo šanci uplatnit své volební právo. Pouze na mimořádný zásah tehdejšího ministra zahraničních věcí Kohouta se uvolila ambasáda vzít tu urnu, přejet to moře, zajet za nimi a těch 178 zaměstnanců České filharmonie mohlo volit. Kdyby to neudělali, tak prostě své volební právo uplatnit nemohli. Byli by proto menší vlastenci? Jenom jsme jim to neumožnili.
Vracíme se do obecné rozpravy. Slovo má pan místopředseda Vojtěch Pikal.
Nicméně tento návrh nejde tak daleko. Podobně lze připravit další pozměňovací návrhy k dalším otázkám. Chtěl bych jen podotknout, že co se týče hlasovacích lístků, tak ty se na zastupitelské úřady nerozesílají, ty se tam tisknou.
Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už první čtení tohoto zákona jasně ukázalo, že má velkou podporu. Já jsem v podstatě nezaznamenal u žádného poslaneckého klubu, že by nepodporoval zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, a vlastně hned od počátku jsme se tady spíš bavili o tom, že přijdou pozměňovací návrhy, které budou řešit ten třetí stupeň. Já za sebe musím říct, že mně tyto návrhy nejsou příliš sympatické, protože těm lidem to my jako politici slibujeme už hodně dlouho. Proto možná je i taková shoda v této Poslanecké sněmovně, protože to téma je poměrně vydiskutované. Už minulá Poslanecká sněmovna projednávala zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, bohužel nebylo to schváleno. Konkrétně spočívá v tom, že bychom rozdělili účinnost pro ten čtvrtý stupeň. A když už mám slovo, ještě mi dovolte, abych zareagoval na průběh rozpravy, konkrétně na návrh, který avizovala paní kolegyně Pekarová.
Pan poslanec Kaňkovský a připraví se pan poslanec Juránek.
Proto jsme avizovali, a také jsme tak učinili, že předložíme pozměňovací návrh, který přijde s navýšením příspěvku na péči i ve třetím stupni.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím rozporovat tu tezi, kterou tady nastolil pan kolega Klaus, a sice, kdo v zemi nežije, ten nemá mít právo hlasovat. A budu ji rozporovat tím, co pan Klaus sám řekl, a sice, že demokracie je vyjádření nějaké snahy. Sleduje dění v České republice. A o tom je ta demokracie. No tak komunálních voleb se to netýká. Tam na to je zkrátka korespondenční volba krátká. To nejde. No a na závěr k té Austrálii.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem ten návrh spolupodepsal. Myslím si, že je rozumný, že politici mají vytvářet podmínky pro to, aby mohli lidé co nejvíce býti samostatní a vykonávat svoji vůli. Ta vůle ve volbách je, myslím, obzvláště důležitá, je to konečně i ústavní právo. A myslím si, že se lze ještě bavit o těch technických záležitostech, ale to se dá poměrně snadno doladit. Děkuji.
Teď to chápu, pochopil jsem to. Smířit se s tím úplně nedokážu. Já bych byl rád, abychom se shodli na tom, že buďto ten návrh zákona upravíme, nebo ho nějakým způsobem přeměníme tak, aby všem vyhovoval.
Děkuji. Pan poslanec Brázdil. Prosím.
Na předřečníka jenom prostřednictvím předsedajícího. Představte si, že žijete ve Spojených státech amerických. A teď jste v oblasti, kde vaše nejbližší možnost opravdu se osobně dostavit je stovky kilometrů vzdálená. V případě prezidentských voleb máme dvě kola, takže to musíte absolvovat třikrát. A to jsou všechno opravdu nemalé časové i finanční prostředky, které do toho musíte vložit.
Děkuji. Pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Klaus faktické poznámky. Prosím.
Děkuji. Cítím odpovědnost odpovědět panu poslanci Brázdilovi, který řekl, že nerozumí tomu pojmu zpřístupnit volební právo, protože to znamená vlastně někam přistoupit. Ve vaší vlastní profesi, pane kolego, pokud budu říkat, že usiluji o to, abych pacientovi zpřístupnil urgentní lékařskou péči, tak to vůbec neznamená, že ten nešťastník musí někam přistoupit k vám na záchranku, ale naopak to znamená, že vy k němu tou záchrankou přijedete, jak vy často děláte. Doufám tedy, že na tomto příkladu jste slovo zpřístupnit přehledně pochopil. Pokud tomu tak není, neváhejte mě kontaktovat dalšími otázkami.
Pan poslanec Klaus faktická poznámka. Prosím máte slovo.
Já zareaguji na nějaké předřečníky. Dokud jsem bydlel v Praze, měl jsem to k volební místnosti minutu po hezké umetené ulici. A takhle můžeme pokračovat. Čili to je opět salámová metoda, kdy ničíme něco konzervativního, stabilního. Volby jsou vážná věc. Tam se musíte sebrat a jít. Například svatba je taky vážná věc. Čili to je ten filozofický rozdíl, kterému vy nerozumíte, nebo nechcete rozumět. Ale trošku se poslouchejme.
Budou následovat faktické poznámky pana předsedy Kalouska, pana poslance Válka, pana předsedy Bělobrádka, paní poslankyně Pekarové Adamové v tomto pořadí. Pan předseda Kalousek.
Premiér Andrej Babiš před pár dny podpis globálního paktu o migraci odmítl. My mu jak za SPD, tak za občany České republiky děkujeme a přejeme jak jemu, tak vládě, aby jim názorový veletoč vydržel co nejdéle. Tedy nejen do evropských voleb, kvůli kterým teď vládní strany opravují svoje dlouhodobé, skutečně protinárodní a probruselské postoje. Ačkoliv česká vláda dnes promigrační úmluvy najednou odmítá, je možné, že jde jen o politickou taktiku, jak uklidnit před volbami české občany. Jak víme, Brusel, když to nejde dveřmi, zkusí migranty prostrčit oknem. Díky tomu máme před sebou nejen globální pakt o migraci OSN, ale i nový Dublin, tedy změnu azylových pravidel, a samozřejmě Brusel hledá i další, daleko skrytější cestičky. Jednou z nich je snaha, aby ty nepříjemné promigrační dohody nemusely schvalovat národní vlády, protože skutečně si tím podkopávají volební výsledky důležité pro udržení promigrantského vedení EU. Evropská komise proto dlouhodobě usiluje o to, aby se smluvní stranou obou paktů stala celá EU. A europarlament ji v tomto záměru podpořil. Evropská unie jako celek by se mohla stát smluvní stranou obou dokumentů v případě, pokud by členské státy daly Evropské komisi k podpisu mandát. Nemělo by nás utěšovat, že procedurálně by mandát měl být odsouhlasen jednomyslně všemi hlasy. Brusel tuto podmínku párkrát v minulosti vynechal. A oficiálně to zdůvodnila jako první zkušební použití tehdy nově zavedené společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Jednoduše řečeno, současně s přípravou paktu o migraci o uprchlících Brusel připravuje náhradní řešení, která umožní obejít rozhodnutí národních vlád. V Bruselu má Česká republika svoje zástupce, kteří nejenom o této taktice vědí, ale tyhle taktiky s největší pravděpodobností připravují, protože jsou vymýšleny kvůli nám. Jsou to nejen europoslanci, ale naši lidé, kteří pracují v Evropské komisi. Omlouvám se, vážené kolegyně a kolegové, za nepřesný termín. Nejsou to naši lidé, ale lidé, které řídí a úkoluje česká vláda. Pardon. Opět nepřesný termín. Před dvěma měsíci, 19. září, jsme tu do večera diskutovali o našem návrhu odstoupit od globálního paktu OSN o migraci a toto odstoupení odmítly všechny strany s výjimkou SPD. Jak jsem již uvedl, děkuji některým vládním politikům, že změnili názor. Pokud se názory poslanců z hnutí ANO a ČSSD opravdu změnily a přidaly se upřímně k názoru SPD, jsem za to vděčný. A budu vděčný, pokud nás o své upřímnosti kolegové přesvědčí i reálnými skutky. Proto vás žádám o zařazení mimořádného bodu na pořad této schůze Sněmovny, stejně jako jsme ho zařadili v září. Takže 15. listopadu je tento týden. Já bych měl dva návrhy. A znovu bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu, aby nám ten bod podpořila, protože sami, Poslanecká sněmovna, jsme určili vládě, že má do 15. listopadu nám dát zprávu.
S přednostním právem pan předseda Kováčik.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové. Tři drobná sdělení k programu. Nejsme proimigrační stranou. A chci, aby to tady zaznělo. Ten návrh, který dal pan kolega Faltýnek, tak já říkám, že ano, samozřejmě. Je to dokončení přerušeného bodu, který jsme pracovně nazvali zdanění církevních restitucí. A ta třetí věc. Mám pocit, že tento návrh byl odsouhlasen, ale prosím, jestli jsem tomu špatně porozuměl, tak mi promiňte. Pro tento návrh hlasovalo, jestli chcete vědět kolik... návrh byl přijat. Čili to nevznáším snad jako nějakou pochybnost.
Já děkuji. Tedy nikoliv s tou podmínkou. A dále jsme hlasovali o vyřazení z konkrétní schůze a nehlasovali jsme vyřazení z dalších schůzí. Myslím, že z toho důvodu je návrh pana Faltýnka možný a hlasovatelný.
Z uvedených důvodů navrhuji vrátit návrh zákona předkladateli k přepracování.
To už bylo to avizované vystoupení v rozpravě? V tom případě dávám slovo panu poslanci Ferimu, který vystoupí s faktickou poznámkou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně pouze , zkusím to jenom fakticky. Implementovat korespondenční volbu je technicky poměrně složité. Ale to je něco, co se dá vyřešit ve výborech. A smyslem prvého čtení by mělo být vyjádřit naše stanovisko, jestli se tím vůbec chceme zabývat. Vláda k tomu dala neutrální stanovisko. To značí, že jsme na poměrně dobré cestě. Třeba nedojdeme k nějakému kompromisu, k nějakému kompromisnímu znění. Děkuji za pozornost.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Valenta, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
A tady ten princip tajné volby je jasně porušen u té korespondenční volby. Tudíž ten ústavní princip je zcela jasně porušen. A dokonce si myslím, že jde o zjevné porušení našeho ústavního pořádku.